Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v rozpravě. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Všem děkuji a končím projednávání tohoto tisku. S přednostním právem pan předseda Chvojka.
Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové.
Jen tak pod čarou, není možné navrhovat schodek státního rozpočtu, mít tam desítky miliard a říkat, že vlastně ještě úplně nevíme, kam půjdou. To se na mě nezlobte, takhle doma nikdo nehospodaří. Děkuji za pozornost.
Nyní vystoupí pan poslanec Václav Klaus, přihlášený do obecné rozpravy, připraví se pan poslanec Grospič.
Dobrý den, dámy a pánové, vážená vládo, paní ministryně. Já budu další v řadě, který za hnutí Trikolóra navrhne tuto novelu zákona o státním rozpočtu k přepracování. Toto není žádná novela návrhu státního rozpočtu, není to žádná reakce na ekonomický vývoj, velice dramatický, který zažíváme. Je to čistá informace o narůstajícím dluhu. A my si myslíme, že to je zkrátka a dobře málo. Často se tady operuje tím, že 500 mld. je velké číslo. Co je závažnější, je to jedna třetina celého státního rozpočtu a to už je dle mého názoru extrémně varující. A já skutečně nesdílím takovou tu vaši politiku, paní ministryně, že to nevadí, že se nemůžeme proškrtat já nevím do čeho, a rovnou vám to vyvrátím. To si musíme jednoznačně říci. K rozpočtu je podle mého názoru nutno přistupovat strategicky jinak, protože vy jste několik let tady prohospodařovali naši prosperitu, kterou netvoří byrokrati ani vláda, při vší úctě, ale firmy a občané, kteří pracují, starají se o své rodiny a něco dělají. A vy jediní se tváříte, že vláda to dělat nemusí. My jsme tady navrhovali, když se projednával rozpočet ještě v době blahobytu, různé typy úspor. Já to tedy opráším. Vezměme si příklad například Švýcarska. To je země, kde z ústavy není možné vyprodukovat schodek státního rozpočtu, a když ano, tak součástí tohoto schodku musí být návrh, jak to bude splaceno v nejbližších pěti letech. Já bych se rád zeptal vlády České republiky a pana premiéra, jaké je naše stanovisko.
Děkuji.
Já jsem byl trochu zhrozen z toho, když pan Prymula říkal, že stát si nemůže dovolit dvě miliardy na plošné testování, to už by bylo včetně těch testů, teď se bavíme jenom o přípravě infrastruktury. Takže to je za nás zásadní věc, kterou je potřeba rozjet. Stejně tak je potřeba nachystat podporu pro online výuku v případě, že bude potřeba opět uzavřít školy. Stejně tak chceme, aby proběhly nutné investice do vylepšení fungování státu. Jeden projekt za všechny - chceme, aby se zrychlila práce na sjednocení výběru daní, sociálního pojištění a zdravotního pojištění. To by snížilo byrokracii, to by vedlo k úsporám na provozu státu. Myslíme si, že zrovna teď je vhodná chvíle na to do takového projektu investovat, analytické firmy mají větší kapacitu. A je podle nás možné tento projekt urychlit tak, aby skutečně časem bylo možné zredukovat počet úředníků, kteří dělají tyto duplicitní agendy. Můžeme se bavit o tom, že ty úspory následně dá do podpory firem a lidí. Paní ministryně opakovaně říká - no ale podívejte se, opozice chtěla ještě větší výdaje... Vezmu jedno velké téma posledních dnů a to jsou PR služby, které si platí ministerstva, a podle nás je zrovna v krizi příležitost tady šetřit. Rozhodně není důvod za PR utrácet násobně více než před krizí, jak se dneska objevilo v tisku. Myslíme si, že všichni příjemci dotací mají být zveřejňováni. Navrhli jsme k tomu pozměňovací návrh k zákonu o rozpočtových pravidlech. Stejně tak si myslíme, že má být znám skutečný vlastník těchto firem. Proto jsme prosazovali reformu exekucí a zavedení teritoriality exekutorů. Tohle byly věci, které my jsme se snažili vyjednat. A já můžu na závěr jen doufat, že paní ministryně dodrží to, co přislíbila, a skutečně navrhne alespoň kompenzační bonus pro dohodáře. Děkuji za pozornost.
Děkuji. S přednostním právem nyní vystoupí pan předseda Vít Rakušan, připraví se pan předseda Jan Bartošek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Vyšlo to hezky kulatě, je to přesně 500 miliard. A to je možná věc, která je od začátku právě tím momentem, který je na tom rozpočtu nejhorší. Ten rozpočet nemá žádné přesné parametry. Ten rozpočet nám říká, že o 63 miliard poklesnou daňové příjmy, ale už se nedozvídáme, alespoň tedy my řadoví poslanci bez nějaké informační exkluzivity, o jaké daňové příjmy se jedná. Vláda nám neříká, jaká je struktura poklesu daňových příjmů, které se teď České republiky dotknou. Jedná se o 137 miliard korun, o kterých teď při schvalování rozpočtu nemáme přesnou představu, kam plynou, jaký efekt české ekonomice přinesou, jaká bude měřitelnost efektu těchto výdajů, jaký bude předpokládaný dopad těchto výdajů pro naši nemocnou ekonomiku. A samozřejmě některé programy budí pochybnosti.
A to bylo zcela neadekvátní tomu, co to vlastně znamenalo. A tím se dostávám k tady už několikrát skloňovanému stanovisku Národní rozpočtové rady, což si můžeme o tamních expertech myslet cokoliv, ale oni jsou už z titulu zákona a zakotvení této instituce koncipováni jako neutrální orgán, který by měl bez ohledu na naše parlamentní politické vášně vyřknout určité soudy. Faktem je, že dobrodiní takových nástrojů, jako je státní pokladna, umožňuje poměrně efektivně řídit a využívat likviditu. A pravděpodobně kdybychom odsouhlasili tuto novelu 16. června, jak bylo původně uvažováno, tak pokud to uděláme teď 15. července, nepochybně zjistíme, že se vůbec nic nestalo. Čili ta předčasnost tady jistá je. Jestli už to není pozdě, to za prvé. Obávám se, že situace není ještě zcela uklidněná. Ale víra nestačí. Takže z toho pohledu nikoliv. A teď pomoc šťastná, nešťastná, pomalu čerpaná... Koneckonců z praxe ty signály přicházejí. A teď je otázka, jestli v těch dnech, které nám zbývají do konečného hlasování, ten krok vybrousíme tak, aby se našla většina, která to může opravdu podpořit. Pochopitelně, že když nám zbývá už jenom šest měsíců do konce roku, tak má smysl pouštět peníze tam, kde jsou na ně se vším všudy připraveni. Disponibilita stavebních kapacit, příprava projektu a běží to. Ale je to na dobré cestě. Že ten efekt přinese. Podpora poptávky je jasná. To je ta ochrana pracovních míst. A tady si myslím, že ty toky jsou opět nastaveny rozumným způsobem.
Vážení občané České republiky, to, co vláda dnes předložila, jak už jsem řekl, to není záchranný balík, to není balík investiční, to není balík obnovy. Už si to řekneme na rovinu, tato koronavirová krize byla vládou v jedné věci využita, a možná to správné slovo by bylo zneužita. Už před počátkem krize bylo zjevné, že vláda se v této oblasti dostává do potíží. Ale nyní slyšíme: 100 miliard nahoru, to není žádný problém, a nikdo tady neřeší, co bude v budoucnosti. Tak vypadal rozpočet před koronavirovou krizí. A investice - pořád se tu mluví o investicích, jak se někam proinvestujeme a tak dále. Dosud se nestalo nic, žádné stovky milionů tam nepřišly. Byl jsem v Libereckém kraji, kde vláda naslibovala stovky milionů na opravu skokanského areálu v Harrachově, a stále nic nepřišlo. Byl jsem třeba v Karlovarském kraji, kde vláda naslibovala čtyři zimní stadiony, které tam ale nikdo nechce. Vláda chce rozhazovat peníze tam, kde nejsou potřeba, a nedává je tam, kde to je nutnost. Vždyť je to nesmysl. Předčasné, nadměrné a neopodstatněné. A to prosím není opoziční rétorika, já ta slova podepisuji. A nejsou moje, poctivě to přiznávám, toto je citát z vyjádření Národní rozpočtové rady. Můj třetí vzkaz je spíše výzvou, abychom po koronavirové krizi nepokračovali tam, kde jsme před ní skončili. A řeknu vám několik faktů. V rámci hodnocení úrovně digitalizace hospodářství a společnosti je Česká republika na 20 místě z 28 zemí Evropské unie. Podle dílčího ukazatele výkonnosti veřejného sektoru obsadila Česká republika 99. místo ze sledovaných zemí a je třetí nejhorší ze zemí Evropské unie. Dlouhodobě jsou neudržitelné průběžné platby důchodového systému a sociálních dávek. Problémem je také dlouhodobě složitost a náročnost daňového systému. Na to nás upozorňuje analýza Nejvyššího kontrolního úřadu ve zprávě z března tohoto roku. Tyhle problémy musíme řešit jinak. A bude šetřit nikoliv na lidech, ale na státu.
Nejprve tedy přečtu další došlé omluvy z dnešního jednání. Další omluva je z důvodu nemoci na celý den, pan poslanec Patrik Nacher. Jednání jsme přerušili pro poradu předsedů poslaneckých klubů a předsedů politických stran. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku ani nevidím nikoho hlásit se z místa. Kdo je proti? Stav legislativní nouze nebyl schválen, proto přistoupíme k pořadu 52. schůze, který je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Kdo je proti? Děkuji vám. Na pořadu máme
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Plně chápu, že někteří z vás patrně považují počet jednání k letošnímu rozpočtu za nezvyklý. Také rozumím tomu, že na jednání není mnoho času, jsou od vás vyžadována rozhodnutí v krátkém časovém horizontu a o nemalých prostředcích. Každé diskuzi o rozpočtu by měla předcházet rozprava k ekonomickému vývoji. Letošní rok je však značně specifický. Některé instituce dokonce dočasně odmítly zpracovávat prognózy vůbec. Při volném pádu ekonomiky či alespoň některých odvětví jim to nelze vyčítat. Patrně poslední známá ucelená prognóza světové ekonomiky pochází z pera Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Ta ve čtvrtek 10. června vydala svůj ekonomický výhled včetně prognóz v jednotlivých členských zemích. Podle OECD letos projde česká ekonomika hlubokou, téměř desetiprocentní kontrakcí. Důvodem je silná závislost ekonomiky na zpracovatelském, zvláště pak na automobilovém průmyslu a její velká otevřenost. Vývoj v části roku již známe. Podobný příběh nabízí tržby v průmyslu. Velká část produkce je exportována na zahraniční trhy. Obrázek je to pochmurný, přestože pevně doufám, že duben byl nejhorším měsícem roku a že květen již byl pro řadu odvětví lepší. Stále ovšem vykáže signifikantní meziroční propady. Vývoj v ekonomice se pak promítá hlavně na příjmové straně pokladního plnění státního rozpočtu. Vybaveni znalostí za téměř polovinu roku pokladního plnění státního rozpočtu jsme schopni rozsah ekonomického problému přenést do příjmů státního rozpočtu. Myslím, že je vhodné připomenout, jaká opatření to jsou. Výdaje jsou navýšeny v oblasti Státního fondu dopravní infrastruktury a s dalšími je pro připravenost projektů uvažováno. Je to dáno především proto, že nejsme schopni v tuto chvíli ta opatření často předjímat. Proto jsme připravili, jak říkám, komplexní pozměňovací návrh, který programy, jež jsou buď pokračováním těchto stávajících, nebo jsou plánovány jako nové a u nichž předpokládáme financování právě v rámci těchto programů a jsou alokovány do příslušných kapitol.
Z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Karel Krejza.
To je v historii naší republiky zcela nevídané. Hnutí SPD představilo balíček úspor nepotřebných výdajů a vláda na to nereaguje. A vláda tyto návrhy SPD odmítá. Vláda odmítá tyto škrty. Raději zadluží všech 10 milionů občanů.
Paní ministryně mně řekne, že se nám nakonec podařilo prosadit, po velkém tlaku. Nakonec na to vláda přistoupila, sám pan vicepremiér Havlíček to vydává za důležitý stimul pro naši ekonomiku, podpořit města a obce. Ale trochu se zapomnělo na kraje. A dovolte mi ke krajům ještě jedno číslo. Kraje v této situaci nárokovaly ty ztráty spojené s koronakrizí, vyčíslily je na částku, která je vyšší než 3 miliardy korun. Podle návrhu, se kterým přišlo Ministerstvo financí, bude kompenzace pro každý jednotlivý kraj 10 milionů korun. A k čemu to povede? No, povede to právě k tomu, že si vláda protiřečí. Tvrdí, že se z krize proinvestujeme. My se z krize nemůžeme proinvestovat, pokud ty lokální sféry, města, obce a kraje v České republice, nebudou mít na investice dostatečné finanční prostředky. A jak se chceme proinvestovat? Kde to v tom rozpočtu prosím najdeme? Jaké jsou ty investiční projekty, s kterými vláda přichází? Investice do vysokorychlostní železnice, aby německé železnice nemusely objíždět Českou republikou cestou do Vídně, protože se jim nevyplatí tady jezdit. Kde jsou investice do digitalizace, do životního prostředí, do moderní státní správy? Najdeme to někde v tom návrhu rozpočtu, který vláda předkládá jako protikrizový, který vláda předkládá jako proinvestiční? Prostě té ekonomice jednoznačně pomohou. Ono snad v této chvíli opravdu nejde, paní ministryně, o samotnou výši toho deficitu - a tady bych s vámi souhlasil, že ta doba je skutečně bezprecedentní a dostali jsme se do situace, kdy ta půlbilionová příšerná částka by snad i za určitých okolností byla přijatelná -, pokud byste ale předložili rozpočet, který by dával nějaký smysl. Opíral se o analýzy a díval se do budoucnosti s tím, že by poskytoval České republice nějakou perspektivu. A to ten rozpočet prostě nedělá. My jako Starostové a nezávislí budeme mít pozměňovací návrhy k tomu rozpočtu. Ano, máme své představy, co by měl obsahovat. Ale my dopředu říkáme, nejsou to žádné dárečky, za které případně zvedneme ruku. A takovou ambici tento rozpočet nemá. Má ambici utrácet i v kapitolách, které evidentně nesouvisí s nastartováním ekonomiky. Nemá ambici šetřit sám na sobě, to znamená na provozních výdajích. A nemá bohužel ani ambici přijít s investicemi a takovou logikou rozpočtu, která povede Českou republiku do 21. století a ne ke stagnaci.
Děkuji. Nyní vystoupí pan předseda Jan Bartošek a připraví se pan poslanec Václav Klaus. Prosím, máte slovo.
Podklady pro projednání schodku státního rozpočtu, které předložila vláda, jsou naprosto nedostačující. Jestliže se chcete bavit o schodku státního rozpočtu, musíte mít k dispozici relevantní čísla. Bez těchto čísel je to pouze v rovině zbožného přání a představ, kolik by stát měl zhruba potřebovat a utratit. Zcela zásadní je, že bavíme-li se o schodku rozpočtu letošního roku, musíme vědět, jak budou vypadat rozpočty roku příštího a přespříštího. To znamená, potřebujeme vědět nějaký rozpočtový výhled, který lze modelovat. Já jsem to s paní ministryní řešil, ona mi říkala, že nelze. Já říkám, že existují matematické modely, na základě kterých lze modelovat, jak by měl vypadat rozpočtový výhled. Osobně mě mrzí, že tato vláda nespolupracuje a nevede odbornou diskuzi, jakým způsobem se zachovat k státnímu rozpočtu, například s Národní rozpočtovou radou anebo s KoroNERVem, kde je možné mít k dispozici relevantní informace, relevantní postupy, ale bohužel se ukazuje, že tato vláda nestojí o odbornou a kompetentní diskuzi. Za KDU-ČSL je bez těchto podkladů obtížné hovořit o jakékoliv podpoře státního rozpočtu. A tyto rodiče čeká začátek školního roku. Každý, kdo jsme měli děti, a malé děti, tak víme, že začátek školního roku je vždycky ekonomicky náročný, ať už se to týká: nové boty, oblečení, školní pomůcky, internát, kolej a tak dále. Bytů, které budou nabídnuty lidem za nižší nájemné než komerční nájmy a umožní se mladým rodinám s dětmi start do života, založení rodiny, případně senioři. To znamená, chceme, aby stát zjednodušil pravidla pro čerpání prostředků na dostupné bydlení, aby zjednodušil tato pravidla, dále změnil poměr peněz, aby 80 % hradil stát a 20 % aby hradila obec. A aby se konečně začalo stavět. Jestliže stát přichází s takto velkým schodkem, tak by měl také přijít s návrhem reformy veřejných financí, úspor státu a také reformou důchodového systému. Nic takového se neděje. A je to pouze o tom, že si půjčíme a utratíme, ale tato vláda nechce reformovat. To znamená, bez reforem není možné naší Českou republiku posunout vpřed. Bohužel, vzhledem k tomu, že vláda nepřichází se systémovými změnami, tento rozpočet směřuje spíš k rozpočtovému eldorádu než k tomu, aby se jednoznačně vydefinovalo, jaké jsou priority státu.
Půlbilionový deficit přepisuje všechno. A svět po koronavirové krizi je jiná realita, než ve které dostala vláda důvěru Poslanecké sněmovny pro svůj vládní program. A ten vládní program je potřeba upravit. Zavažme usnesením vládu, aby předložila audit výdajů státu. Audit výdajů státu. Stát je příliš velký. S tím souhlasím. Ale řešení existuje. Pojďme šetřit na státu a nešetřme na lidech. Zavažme vládu, aby konečně předložila návrh na zrušení superhrubé mzdy. Není to jenom náš program. Je to i vládní program. A je čas to uskutečnit. My vám v tom pomůžeme.